A toto je to, o čem se bavíme. Proto velmi prosím a připojuji se prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Stanjurovi: Prosím, zrušme toto! Zrušme to pořadí, uklidněme zdravotnickou veřejnost! Kdo klikne později, ten předtermín nemá. Není to žádná tragédie. Já mám čtyři děti. Ten nejmladší je, co se klikání týče, nejrychlejší, má herní myš. Holt ho starší sourozenci o půlnoci vzbudili, on sedl, klikl rychleji než ti starší, a tím pádem měli předtermíny. Ano, je to řešení: mohli jsme nasadit svoje děti, které umějí rychle klikat.
Mám zde několik přednostních práv.
Ale kdo jste trošku staršího data a sledovali jste politické dění ještě před pár lety, tak si vybavíte legendární pojem karlovarská losovačka. Teď se omlouvám všem do Karlových Varů, ale karlovarská losovačka oproti tomu, co tady můžeme sledovat, je prostě hadra. To, co se tady tímto způsobem rozjelo, je něco, co nejsme schopni my v regionech absolutně vysvětlovat. Ale co mně vadí, že ministr zdravotnictví mlčí. Já být šéfem resortu, kterého se to tímto způsobem dotýká, tak okamžitě vystoupím a okamžitě upozorním na to, že takhle to prostě nemůže zůstat. Chodí informace o tom, že někteří účastníci věděli, že se to okno otevře o nějakou sekundu dřív. To jsou závažné informace!
Osobou povinnou k dani by se tedy měly stát pouze velké převážně digitální společnosti, které poskytují převážně digitální služby. Vzhledem k nedostatku analytických dat považuje předkladatel pozměňovacího návrhu, tedy pan předseda klubu ODS Stanjura, tuto hranici za velmi konzervativní a problematickou. Společnosti, případně skupiny, na které má právní úprava primárně dopadat, budou tento podíl plnit bez jakýchkoli pochybností. Podíl digitálních služeb v rámci jejich činnosti nebude zanedbatelný a bude dosahovat vysokého procenta. Naopak existuje značná pochybnost, zda uvedená hranice nebude natolik nízká, že regulace zasáhne subjekty, na které nemá a nikdy neměla primárně dopadat, a to společnosti a skupiny, které se zabývají primárně jinými činnostmi než poskytováním digitálních služeb. Tato obava je spojena mimo jiné s poměrně vágní definicí jednotlivých pojmů vstupujících do definice digitálních služeb. Definice tedy mohou být poměrně široce vykládány správcem daně a činnosti, které budou předmětem daně. Mohou být v konečném důsledku relativně rozsáhlé. Předkladateli pozměňovacího návrhu není známo, že by vláda prováděla odhad rizik vzniku efektu dvojího zdanění, ke kterému by mohlo nesprávným postupem správce daně nepochybně dojít. S postupující digitalizací podnikání zde existuje vážné riziko, že regulace bude cílit na jiné adresáty, než bylo původně zamýšleno. Zvýšení právní jistoty daňových subjektů a eliminaci rizika znehodnocení efektivity firem, které se ocitnou na hranici definice nového zdanění budoucím v tuto chvíli nejasným výkladem správce daně. Pokud by došlo k nastavení vyšší sazby, než je sazba v okolních zemích obvyklá, mohlo by dojít k ohrožení investičního potenciálu České republiky a též k odvetným celním opatřením ze strany například USA.
Ano, děkuji. Je potřeba se k tomu přihlásit v podrobné rozpravě. Nyní se mi hlásil pan poslanec Onderka.
Na druhou stranu je nutné přijmout takové opatření, které bude mít více pozitiv než negativ, a tedy takové, které neohrozí české společnosti, které neohrozí zavedení protiopatření a dalších činů vůči České republice, například od dotčených zemí vlastníků. Z toho hlediska bych chtěl požádat o zvážení alternativ, které předkládám jako pozměňovací návrhy. Upozorňujeme na dobré ekonomické vztahy České republiky se zeměmi, odkud pochází většina vlastníků společností, na které by daň z digitálních služeb nadnárodních korporací dopadla. Proto je nutné legislativu upravit podle ostatních zemí Evropské unie. Zohlednění výše sazby v ostatních zemích pak tak může přispět k nalezení konsenzu při dalším mezinárodním vyjednávání, například na úrovni OECD nebo EU, o zavedení jednotné digitální daně.
Takže se táži, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl představit v obecné rozpravě dva své pozměňovací návrhy, které jsou přínosem k tomu, aby v budoucnu vydávání občanských průkazů provázelo pro občany co nejméně komplikací. Myslím, že v tomto směru nemusíme vodit občany za ručičku, že je třeba jim dát co největší liberální prostor, aby si své věci se státem vyřídili. Dvě drobné úpravy, které ale ve výsledku zjednodušují život lidem a nijak neohrožují výkon státní správy.
Děkuji.
Jedná se o pozměňovací návrh, který by měl upravit zaznamenávání biometrických údajů. Takže ani v případě elektronické občanky nelze absolutně zajistit to, že se tyto údaje z tohoto úložiště nemohou zneužít. Podáváme proto pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku, který předkládá Ministerstvo vnitra, kde požadujeme dobrovolnost uložení biometrických údajů do občanského průkazu. Já se ještě v podrobné debatě přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Děkuji.
Já se chci přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou vzájemně variantní, takže počítám s tím, že se budou v proceduře vylučovat. Jedná se o vyškrtnutí další jedné kolonky a podrobně je to zdůvodněno v těch pozměňovacích návrzích.
Nyní pan poslanec Jelínek je přihlášen v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu je písemně v systému.
Nyní pan poslanec Kupka. Není tomu tak. Ještě vidím skrze otevřené dveře, že dobíhají další kolegové, tak určitě počkám tak, aby všichni, kteří mají zájem hlasovat, mohli hlasovat. Ještě jednou tedy zopakuji pro ty, kteří přicházejí. Budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu pro projednání ve výborech před třetím čtením na 10 dní. Zahajuji hlasování. Děkuji.
Já se hlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. První je pod číslem 8256, ve kterém se upřesňuje srovnávací nástroj služeb, které provozuje ČTÚ. Děkuji. Oba tyto návrhy jsou projednány a připraveny s MPO, ČTÚ a dalšími orgány.
Děkuji za slovo.
Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj? Zájem není, takže já tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o V projednávání tohoto bodu jsme pokračovali dne 7. dubna tohoto roku na 91. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava byla přerušena. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které máme přihlášené poslance. Jenom připomínám, že bylo přerušeno vystoupení paní poslankyně Olgy Richterové. Nebo po panu Černohorském?
Děkuji za slovo. K tomu přerušenému vystoupení, já se teď musím osobně z pracovních důvodů omluvit na hodinu a půl.
No, tak je tady nějaký návrh, ale to není úplně procedurální návrh. Pochopil jsem, no ne, no tak...
Schůzi jsem svolal podle jednací řádu na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 5. května elektronickou poštou. Než přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze, tak vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ještě tu mám dodatečnou omluvu paní poslankyně Karly Šlechtové ze zdravotních důvodů dnes, omluva. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Já poprosím už opravdu o klid.
Doposud jsem se domníval, že hlavním ukazatelem toho a zárukou kvalitní zdravotní péče jsou skvělí lékaři, skvělé sestry, skvělý zdravotnický personál, výborně vybavené naše nemocnice a další zdravotnická zařízení. Nicméně paní ministryně Dostálová vymyslela světový unikát a v České republice od minulého týdne rozhoduje o kvalitě zdravotní péči úplně něco jiného - počítačová myš. Vidíte všichni, počítačová myš rozhoduje o kvalitě zdravotní péče v naší republice. Já to považuji za naprostou nehoráznost a skandál, plýtvání odborným potenciálem našich nemocnic a všech lidí, kteří zodpovědně připravovali kvalitní projekty. Jedná se o miliardy korun, abychom věděli, nejsou to žádné drobné. Paní vrchní ministerská radová píše: "Vzhledem k vysokému zájmu všech potenciálních žadatelů předpokládáme vteřinový režim výzev.
Pokud by dočasně bydlel v jiné formě bydlení, například na ubytovně, příspěvek na bydlení by mu nemusel být poskytnut." Návrh je v přímém rozporu s ustálenou judikaturou správních soudů. Pečující osobě v nové rodině vzniká nárok na rodičovský příspěvek bez ohledu na to, zda a v jakém rozsahu jej čerpala pečující osoba v předchozí rodině. Závěry Nejvyššího správního soudu krajský soud výslovně vztáhl na situaci žalobkyně, která byla dlouhodobou pěstounkou. Ty mají při svěřování dítěte zvažovat individuální okolnosti každého případu a podle nich volit vhodný institut, svěření do péče jiného člověka či pěstounskou péči. Měnit předpisy o sociálním zabezpečení náhradních rodičů dětí do čtyř let věku není vhodným způsobem regulací, případně nejednotnosti v soudním rozhodování. Rovněž není vhodné přijímat obecnou právní úpravu na základě kazuistické představy o jednom možném modelu zneužívání dávky. Problém s vyčerpáním značné částky rodičovského příspěvku v předchozí rodině může nastat také v případech, kdy bylo dítě u biologických rodičů, a později je svěřeno osvojitelům. Ti by však podle navrhované právní úpravy mohli volit pouze ze zbývající části, kterou nevyčerpala biologická rodina. V takové situaci je současná právní úprava, respektive její výklad provedený Nejvyšším správním soudem, šetrnější k právu náhradních rodičů na pomoc státu. Z těchto důvodů by neměla být právní úprava rodičovského příspěvku nikterak měněna. Věřím, že při dalším projednávání zákona bude nalezen způsob, kterým by došlo k vynětí těchto sporných ustanovení z návrhu. V opačném případě se obávám, že u určité skupiny lidí, na které návrh zákona negativně dopadne, bude docházet k prohlubování chudoby a sociálního vyloučení, jež může vést k růstu napětí ve společnosti a zvýšení výskytu sociálně nežádoucích jevů."
V nově nahraném komplexním pozměňovacím návrhu již odebrání rodičovského příspěvku není ošetřeno. Není ani vhodná doba, abychom nyní rodičovský příspěvek pěstounům odebírali či zamítali. Tu účinnost jsme už taky zapracovali do jednoho komplexního pozměňovacího návrhu. Nic jiného vlastně nechceme, to je náš záměr. A měli bychom se právě starat o ty bezbranné, ne o ty, kteří se bránit umí, ale hlavně o ty bezbranné.
Děkuji a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Omlouvám se. Prosím.
Já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na kolegu pana poslance Čižinského, který tady hovořil o špatném sněmovním tisku.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych ráda představila stručně dva pozměňovací návrhy, které předkládáme spolu s kolegyní Alenou Gajdůškovou. Prvním pozměňovacím návrhem je návrh, který má za cíl rozšířit možnost využití příspěvku na bydlení také pro podnájemní vztahy. Příspěvek na bydlení, kolegové a kolegyně, je v tuto chvíli jedním z mála příspěvků, cestou, která zajišťuje lidem dostupné bydlení. Proto jsme zformulovaly tento návrh a domníváme se, že umožnit tímto způsobem využít příspěvek na bydlení znamená jednu z nejrychlejších cest, jak rozšířit možnosti pro dostupné bydlení. Tuto cestu pokládáme za správnou. Poprosím vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Já se domnívám, že tato částka není vysoká, pokud to tedy znamená zpřístupnění důstojného bydlení, udržení důstojného bydlení, standardního družstevního bydlení pro až 30 000 domácností. Samozřejmě prosím i kolegy a kolegyně spolupředkládající tento návrh, aby tento pozměňovací návrh podpořili. Druhý pozměňovací návrh se týká také praktické věci, která je aktuální. Všichni víme - a nejsme za to nikdo rád - že v minulém roce měla řada domácností, a tedy i dětí v těchto rodinách, problém s přístupem k on-line vzdělávání, distančnímu vzdělávání, což je samozřejmě nepřípustné.
Děkuji.
Děkuji, já bych jenom vystoupil fakticky. Ale že to je všechno cesta do pekla, to je prostě bohužel podle mého názoru fakt.
A nyní prosím pana poslance Holomčíka v obecné rozpravě. Prosím.
Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. My už jsme s tím téměř hotovi. Avizuji a děkuji za shovívavost a za kolegialitu. Ve stručnosti:
Zavolám kolegy z předsálí, protože máme několik návrhů, o kterých je třeba hlasovat. Nejprve se tedy vrátíme do bodu Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zde se budeme nejprve zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, aby byl ústavně-právní výbor garančním výborem? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je ještě jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Tento návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Zde nejprve rozhodneme o projednání ve výborech. Kdo je pro, aby byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru? Hlasování číslo 14, přihlášeno 111, pro 91, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Pan poslanec Feri má návrh na další výbor. Ano, děkuji. Ptám se, kdo je pro, aby byl tento tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl také zamítnut. Teď tedy definitivně končím bod a končím 103. schůzi. Děkuji za pochopení, mějte se krásně.
Uplynula pauza, takže slovo má pan poslanec Lukáš Černohorský.
Děkuji za slovo. Seznámil jsem se s obsahem návrhu a dovoluji si k němu zaslat svoje stanovisko. Využívám proto možnosti vyjádřit se k problematickým částem návrhu alespoň touto cestou. Lze očekávat, že sociální důsledky pandemie pocítí nejvíce právě ti nejchudší. Z tohoto pohledu je nyní nejméně vhodná doba na hledání úspor v systému, který je oproti jiným subsystémům nepojistných sociálních dávek nejméně nákladný. Nově zavedené sankce za porušení povinnosti osoby v hmotné nouzi považuji za zcela nepřiměřené, neboť povedou k odepření dávkové pomoci lidem na velmi dlouhou dobu. V některých případech jde dokonce o trestání osoby v hmotné nouzi za situaci, kterou zavinil někdo jiný. To může zakládat ve svém důsledku stav, který je i v rozporu s ústavním pořádkem. Žadateli se nemusí při prvé žádosti o dávku podařit doložit všechny nezbytné podklady nebo může z nejrůznějších důvodů ustat v komunikaci s úřadem, například změna sociální situace a podobně. Současnou úpravu považuji za adekvátní pro případy nesoučinnosti příjemců dávek. Její další zpřísnění pokládám za rozporné s účelem zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh rovněž nově zakotvuje možnost odnětí dávky z důvodu nevhodnosti bytu v případě, že ve stanovené lhůtě nejsou závady, pro které by byl byt označen za nevhodný, odstraněny. Domnívám se, že jde o situaci, kterou nemůže ve většině případů žadatel o dávky nebo příjemce dávky ovlivnit. Taková sankce nemá dle mého názoru žádné opodstatnění. Současná právní úprava zná mechanismy, kdy úřad práce v součinnosti s obcí vede osoby v hmotné nouzi k hledání přiměřeného standardního bydlení. Pokud osoba s těmito subjekty při hledání bydlení spolupracuje, není namístě zbavit ji veškeré dávkové pomoci." V případě, že by tomu tak bylo, může nařídit zabezpečovací práce či nezbytné úpravy. Takto by mělo být dosaženo stavu nemovitosti, který nebrání jejímu řádnému užívání. V širším slova smyslu problém souvisí i s nedostupností přiměřeného bydlení ve vhodných bytech. Dále se také obávám, že posuzování plnění základních standardů pro bydlení celé řízení o žádosti o dávku neúměrně prodlouží zapojením dalších úřadů, například orgánů ochrany veřejného zdraví, stavebních úřadů a dalších. Lhůta pro vydání rozhodnutí není zákonem nijak ohraničena. Podle správního řádu se prodlužuje o dobu nutnou k provedení dožádání. Již nyní se setkávám s případy, kdy kontrola standardu kvality bydlení trvá nepřiměřeně dlouhou dobu. Žadatel v takovém případě nemá prostředky na úhradu bydlení. Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji institut posuzování základních standardů pro bydlení vůbec nezavádět."
Říkám, stát se to určitě může. Za nekvalitní byt může většinou pronajímatel, nikoli nájemce nebo podnájemník. V případě příspěvku na bydlení ztratí rodina podporu od následujícího čtvrtletí, tedy na tři a více měsíců, dokud si nenajde něco jiného. V obou případech jde o nízkopříjmové osoby a nemáme zákon o sociálním bydlení, takže šance na nalezení jiného bydlení je malá. Hrozí nárůst počtu lidí na ubytovnách a ještě většího přetížení azylových domů. To by mě zajímalo, jestli je to pravda, nebo není. A pak ještě krátce k té mapce. Já jsem tady netvrdil, že to není už v našem řádu, tvrdil jsem, že se to nevyužívá často a systémově.
V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do obecné rozpravy.